Nejprve pan poslanec Kaňkovský a po něm pan poslanec Vilímec.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé dámy, vážení kolegové. Úvodem svého vystoupení chci zdůraznit stejně jako již v prvém čtení této novely, že poslanecký klub KDU-ČSL podporuje zřízení institutu dlouhodobého ošetřovného. Dále ale trvá naše výtka k nastavení podmínek pro přiznání tohoto institutu, a to zejména už zmíněná podmínka sedmidenní hospitalizace pacienta, která musí dle návrhu této úpravy předcházet před rozhodnutím o poskytnutí této dávky. Podmínka sedmidenní hospitalizace k přiznání dlouhodobého ošetřovného, tak jak je nastavena, by přinášela řadu problémů a především z medicínského hlediska je v případech, kdy k ní není jednoznačný medicínský důvod, nadbytečná, a tudíž nepřijatelná. Tím nejzásadnějším rizikem je nebezpečí nozokomiálních, zjednodušeně řečeno nemocničních, často velmi nebezpečných infekcí, a tedy přímé ohrožení zdraví i života pacienta. O tom, že jde kromě jiného i o neetický přístup, není pochyb. Hospitalizace, která bude realizována pouze z důvodu přiznání dávky, se totiž může velmi rychle změnit v hospitalizaci s vážnými komplikacemi a pacient pak bude muset podstoupit množství dalších vyšetření a následnou terapii. Je nasnadě, že u starších pacientů, kteří jsou v mnoha ohledech oslabeni, je náchylnost k nákaze závažnou nozokomiální infekcí vysoká, a taková komplikace může ve svém důsledku skončit i úmrtím pacienta. Kromě diskomfortu pacienta přistupuje i zátěž již tak přetížených zdravotnických zařízení, která personálně často pracují na hranici svých kapacit a možností. A jistě není třeba zdůrazňovat i zbytečně vynaložené finanční prostředky, které by mohly být použity na léčbu závažných onemocnění. Společně s kolegyní Gabrielou Peckovou z klubu TOP 09 a Starostové usilujeme o odstranění podmínky sedmidenní hospitalizace, což by mělo pozitivní efekt jak medicínský, tak etický, a v neposlední řadě i finanční. Z těchto důvodů jsme s kolegyní Peckovou připravili pozměňovací návrh, který povinnou hospitalizaci pro přiznání dlouhodobého ošetřovného neruší, ale zmíněnou lhůtu navrhujeme zkrátit na tři dny. Ke zmíněnému pozměňovacímu návrhu se pak přihlásím v podrobné rozpravě.
Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura. Přivolám naše kolegy z předsálí a všechny vás odhlašuji. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, uplynula vyhlášená přestávka. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.
Nemyslím si, že to, co uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí, že zároveň dojde k úspoře v lůžkových zařízeních poskytujících pečovatelské služby, je zrovna prokazatelné. Na výboru pro sociální politiku nakonec ten návrh byl podpořen, prošel jeden pozměňovací návrh paní kolegyně Nohavové. Tak už to ve výboru pro sociální politiku nějak v poslední době bývá, že záleží na účasti zástupců pravice, levice a podle toho se přijímají pozměňovací návrhy. Protože v té podobě, jak to připravila vláda a předložila paní ministryně, určitě ten návrh přináší celou řadu rizik a z mého pohledu jej není možné podpořit.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi.
Děkuji za slovo. Víte, já považuji tuto novelu a tento návrh a zavedení této dávky jako jednu z velmi důležitých pomocí rodině, která se ocitne ve velmi nepříznivé situaci, kdy se musí starat o člověka, který je buď vystaven operačnímu zákroku, těžké nemoci, zranění, nebo i péči o starého člověka. Ano, velmi důkladně jsme probrali tuto problematiku na výboru pro sociální politiku. Jsem velmi ráda, že kolega Kaňkovský tady dneska představí pozměňovací návrh, který zmírní to, že musí ten člověk třeba i předtím, obzvlášť u starého člověka, být v nemocnici. Kdybychom nevydávali třeba tolik finančních prostředků na solární elektrárny, tak bychom měli více prostředků právě na pomoc rodinám. A já si myslím, že tato dávka je velmi důležitá a pomůže rodinám, které pracují a ocitnou se v takové nepříznivé situaci.
Z diskusí se zaměstnavateli, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, vyplývá mnoho problémů, o kterých zde již paní ministryně mluvila a kterých se tato novela týká. Cílem zaměstnávání a podpory zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby se zdravotním znevýhodněním, by mělo být to, že tyto osoby mohou být začleněny do života společnosti, a dokonce při některých úpravách svého pracovního zařazení by mohly být zaměstnatelné na volném trhu práce. To by mělo být úplně tím hlavním cílem, aby lidé, kterým například pomůže i drobná úprava pracovního místa, mohou být zaměstnaní na volném trhu práce a pro toho zaměstnavatele si v podstatě na sebe vydělají. Stát samozřejmě podporuje také zaměstnávání těch osob, které potřebují vytvoření chráněných pracovních míst formou podpory, která je jednak investiční na zřízení takového chráněného pracovního místa, a pak jsou to takové provozní náklady, které částečně mohou pomoci uhradit náklady na provoz takovéhoto pracovního místa. Kontrola ze strany státu těchto možností využívání náhradního plnění je poměrně komplikovaná a dá se říci, že nikdy nemůže být úplně dokonalá. Já věřím tomu, že paní ministryně nám tady hovořila, že tato novela proběhla za diskuse s asociacemi, které zastupují osoby se zdravotním postižením a také s asociacemi zaměstnavatelů. Je důležité se také samozřejmě při veškerém sociálním cítění podívat na vývoj finančních prostředků, na vývoj peněžních prostředků, které se do celé této oblasti poskytují. Forma benefitů je velmi vítaným způsobem, jak zaměstnavatel může projevit svou společenskou zodpovědnost. Mohl by zaměstnavatele a především ty osoby se zdravotním postižením v konečném důsledku poškodit. Děkuji za pozornost.
Budeme muset vyvažovat. Očekávání všechna, která si zaměstnavatelé zdravotně postižených představovali, naplněna nebyla, šlo se cestou určitého kompromisu. A já si myslím, že zpřísnění podmínek pro chráněné zaměstnávání, vyjasnění situace s problematikou nemocenských dávek, ale také možnost zmírnění tvrdosti zákona, kdy rozhoduje jeden den, v podstatě pár hodin o tom, jestli ta firma tím, že včas nepožádá nebo neprokáže to, co prokázat má, vlastně jde do krachu, je velmi potřebné. Proto také z výboru nezazněl žádný jiný zásadní pozměňovací návrh, protože nám bylo jasné, že tato kompromisní dohoda je maximum možného, co ještě v tomto volebním období schválit můžeme, a proto vám také výbor navrhuje tento návrh vládního zákona ke schválení. Takže z tohoto pohledu jsem rád, že tento zákon určitý větší pořádek nastoluje, a věřím, že ho i v třetím čtení schválíme.
Já vám děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy.
Jak dlouho ji řeší a dokdy ji budou řešit? Panu ministrovi se nelíbilo sloveso, které použil pan předseda Kučera. Ale tato vláda zavádí neustále další regulace, které vlastně vytvářejí prostor pro sdílenou ekonomiku. Já ten názor nemám moc rád, protože jindy zrovna poslanci hnutí ANO jsou moderní a pokrokoví. A ono je to moderní a pokrokové. Ale místo aby se tady skutečně deregulovalo, tak motivací Ministerstva dopravy k této novele je co? Implementace nových předpisů neboli implementace nových regulací. Implementujeme nějakou deregulaci? Nebudu používat silná slova. Ten problém reálně existuje. Existují obavy na obou dvou stranách, na straně tradičních taxislužeb, které jsou dlouhodobě některými politiky, já bych řekl, až kriminalizovány paušálně, místo abychom případně říkali "máme tady mnoho výborných taxislužeb, ale pozor, tady tento konkrétní člověk nebo tato konkrétní firma nejsou seriózní", tak se tady pořádají hony na taxikáře. Ono to je mediálně velmi zajímavé. Takže žádná snaha ulehčovat podmínky tradičním taxislužbám. A nepřipadá mi úplně normální, pane ministře, že tady říkáte pozor, pozor, je tady výborná česká aplikace! To mi přijde trošku v debatě za hranou. Případně zhodnotit, která je lepší, která je horší, kdo má lepší ceny, kdo má lepší pojištění. Ale to samé platí o těch, kteří mluví o té zahraniční aplikaci. Ale tím, že o tom problému budeme mlčet a nebudeme ho řešit, tak se v tom nijak neposuneme. Ale to mi přijde z vládních lavic málo, pane ministře. Od toho máte ta ministerstva, od toho máte ty aparáty, abyste ty složité problémy řešili. Jsem rád, že tady jsou, ale tohle mělo řešit ministerstvo.
Děkuji. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pane navrhovateli, chcete závěrečné slovo? V tom případě děkuji a končím druhé čtení tohoto návrhu. A já otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Hezké dobré jitro dámy a pánové. Dovolil bych si požádat, aby tento tisk byl zařazen na pátek po pevně zařazených bodech.
Kdo je proti? Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Mám tady avizovanou kontrolu hlasování, samozřejmě dáme prostor.
Nestává se mi to úplně často, ale dnes se moc omlouvám.
Kdo je proti? Hlasování číslo 44, přihlášeno 157, pro 142, proti nikdo. Nevnímám další kontrolu hlasování, takže mám za to, že jsme se s tímto návrhem vypořádali, čímž jsme také uzavřeli hlasování o změnách pořadu schůze a budeme pokračovat bodem, který byl nově zařazen na pořad jednání na základě návrhu pana poslance Votavy, a tím je který tímto otevírám. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Z pracovních důvodů se dnes od 14.30 do 16 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Šrámek. Nyní tedy požádám pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před přestávkou. Jsou to čtyři volební body. Prosím, máte slovo.
Kvorum nutné pro zvolení tedy bylo 67 hlasů. V první volbě dvou členů Rady Českého rozhlasu jsme nebyli úspěšní, nebyl zvolen nikdo. Konstatuji, že tím volba končí. Bohužel jsme nebyli úspěšní. Ze 132 hlasujících Martin Plíšek dostal 66 hlasů, Jiří Štětina 54 hlasy. V tomto případě to ale bylo první kolo, takže oba dva zmínění ještě postupují do druhého kola.
Jako první otevírám bod Návrh na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny Chtěl bych vás informovat, že dne 13. června 2017 se sešel hospodářský výbor a zvolil ze svého středu nového předsedu. Předsedou hospodářského výboru se stal poslanec Martin Kolovratník. Přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přihlášeno je 75 poslankyň a poslanců, pro návrh 70, proti nikdo. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Dan Ťok. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.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
Vážené kolegyně, vážení kolegové, máte-li něco na probrání neodkladného, prosím, běžte si to vyřídit za dveře a nerušte, abychom slyšeli pana ministra.
Ta byla projednána a schválena Poslaneckou sněmovnou pod číslem tisku 984, schválena i Senátem a podepsána prezidentem republiky. Mimo jiné vyčleňuje sekci zabývající se kybernetickou a informační bezpečností z Národního bezpečnostního úřadu a zřizuje ji jako nový ústřední správní úřad. Předkládaným návrhem čistě technické novely zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 se do zákona o státním rozpočtu začleňuje nová kapitola rozpočtu 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost spolu s jejími závaznými ukazateli ve výši nula, do které budou po vzniku tohoto úřadu rozpočtovým opatřením postupně převedeny z rozpočtu Národního bezpečnostního úřadu příslušné finanční prostředky. Ministerstvo financí předpokládá převod finančních prostředků z kapitoly Národního bezpečnostního úřadu dle skutečného čerpání výdajů k termínu delimitace odhadem ve výši 214 milionů korun. Účinností by měla novela zákona o státním rozpočtu nabýt současně s novelou zákona o kybernetické bezpečnosti. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo. To lze udělat pouze na základě zákona, takže je to technická záležitost.
Ano, děkuji. Já otevírám obecnou rozpravu a do té mám zatím pouze vaši přihlášku, tak prosím, abyste pokračoval. Žádný návrh na vrácení či zamítnutí nezazněl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Jedná se o hlasování číslo 46, přihlášeno je 160 poslanců, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Kdo je proti? Jedná se o hlasování 47, přihlášeno 160 poslanců, pro 134, proti nikdo. Tento návrh na zkrácení lhůty k projednání byl přijat. Tím jsme vyčerpali tento bod a jeho projednání tímto končím a děkuji. Takže pane navrhovateli, prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Dnes jsme se dostali do třetího čtení novely zákona o bezpečnosti České republiky, ačkoliv se nejedná o nic, na čem by stál nebo nestál život v téhle zemi. Takže Česká republika vlastně žádný problém nemá. Problém ale, zdá se, má Evropa. Evropská komise přichází v této době se směrnicí o omezování legálního držení zbraní, snaží se odzbrojit evropské obyvatelstvo v době, kdy - možná je to jenom pocit, ale občané ho mají - kdy se pocit bezpečí snižuje v Evropě a možná i v České republice, protože samozřejmě jsme součástí Evropy a vnímáme všechny starosti a strachy všech zemí v rámci Evropy. Z tohoto pohledu jsme začali uvažovat o možnosti, jak zvýšit nejen ten pocit, ale zvýšit bezpečnost v rámci této země, a myslím si, že to, co by mělo napadnout každého politika, každou vládu, je obrátit se na občany své země.
Tam jsme skončili podrobnou rozpravu a závěrečná slova a budeme hlasovat o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů, tak jak to navrhl pan předseda Sklenák. Je tady žádost o odhlášení všech, odhlásil jsem vás, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Návrh byl přijat a já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Ptám se na vystoupení navrhovatele a zpravodajů, jestli mají zájem.
Děkuji, pane předsedající. Ale moc bych prosil, abychom se k tomu postavili aktivně a konstruktivně, pokud možno. Byla tady vznesena tematika, zda nejdřív upravit legislativu a následně teprve vytvářet schopnosti, což je ta cesta, kterou jsme my zvolili, nebo zda by nebyla lepší cesta opačná, což byl návrh pana poslance Stanjury. A tak si jednoznačně myslím, že naše cesta, kdy nejdřív měníme legislativu, čili vytváříme pravidla pro tu činnost, závazná pravidla, a pak teprve budujeme konkrétní schopnosti, je ta správná.
Poprosím tedy paní ministryni Michaelu Marksovou, aby z pověření vlády předložila návrh zákona.
... podmínky pro to, aby pojištěnci mohli v domácím prostředí celodenně pečovat o rodinné příslušníky.
Já vám také děkuji, paní ministryně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tím se, pane předsedající, přihlašuji do obecné rozpravy.
Paní poslankyně, máte slovo s přednostním právem.
Ještě jednou děkuji. Návrh řeší ošetřování osob potřebujících péči na jedné straně a hmotné zajištění ošetřující osoby dávkou nemocenského pojištění na straně druhé, kdy ošetřovné bude považováno za vyloučenou dobu, a tedy započítáno do důchodu. Péče o dlouhodobě nemocné je většinou péčí ústavní, která je celkově nákladnější než zajištění takovéto péče v domácím prostředí členem rodiny nebo širšího rodinného kruhu. Novela odpovídá potřebě vyřešit v této oblasti neuspokojivou situaci. Musím konstatovat, že již dnes může zaměstnavatel dobrovolně poskytnout ať už neplacené, nebo placené volno v jakémkoliv rozsahu, může se to upravit i v kolektivní smlouvě, může se se zaměstnancem domluvit na práci z domova či na zkrácení pracovní doby. Co udělá zaměstnavatel, když mu zaměstnanec přinese neschopenku nebo když je dlouhodobě nemocný? Dlouhodobé ošetřovné je v podobném režimu. Jinak by to vlastně byl zákon zbytečný.
Nyní pan poslanec Milan Urban.
Děkuji. Mně se chce jenom něco říct, když jsem tady slyšel kolegy. No, určitě se můžeme shodnout na tom, že některé regulace v České republice je potřeba odstranit a uvolnit ruce různým oborům tak, aby se mohly rozvíjet. Protože potom by regulace musela, přeregulace existovat všude. Protože o těch společnostech, o kterých jste mluvil, tak víme, že jsou nadnárodní a neprovozují ty činnosti ubytování a taxislužby jen na území České republiky, ale i v jiných, mnohem vyspělejších zemích, než je Česká republika. Na druhé straně myslím, že to není třeba zneužívat k nějakým politickým bodům.
Nicméně to, že ty firmy jsou nadnárodní, to už tady zaznělo jednou. To je výsledek práce vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL, pane poslanče Urbane prostřednictvím pana předsedajícího.
Děkuji.
Ono toho bylo řečeno tolik, že bych se opakoval. Čili já velmi pléduji za to a podpořím jakýkoliv pozměňující návrh, ať už bude od jakékoli strany, který povede k tomu, že ta standardní odvětví deregulujeme a vytvoříme srovnatelné podmínky jak pro firmy podnikající v tzv. sdílené ekonomice, tak ty firmy standardní. Já rozumím dnes povzdechu nebo kritice ze strany standardních taxislužeb, že je pro ně složité konkurovat Uberu a podobným aplikacím nebo podobným firmám.
Také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele na závěrečné slovo. Je tomu tak, prosím, máte závěrečné slovo před otevřením podrobné rozpravy.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
Taxislužba se nám tam prostě objevila, protože je to téma, je to problém. Já tady prostřednictvím pana předsedajícího musím říct, že úplně nesouhlasím s tím, co říkal pan Kučera. Za prvé, my jsme se ničím neproignorovali, to bych se velmi ohradil. A za druhé, prostě ani svět, ani Evropa moc nevědí, co s těmi sdílenými ekonomikami v oblasti dopravy. Anebo budeme dodržovat aspoň některá pravidla. Já bych jenom chtěl říct, že když tady byl skloňován Uber, je česká aplikace Liftago, která má stejné charakteristiky, jenom prostě dodržuje zákon. Vy nevíte, kdo vás veze, a vy nevíte tu základní věc: Jestli má to svoje auto pojištěné. A teď si představte, že se s vámi někde vybourá, nebude mít pojištěné auto, bude to soukromník, který dělá sdílenou ekonomiku, nemá peníze a vy zůstanete státu na krku se zraněním nebo s invaliditou. A tyto věci vůbec nejsou řešeny. A jenom jednu poznámku. Tady bylo řečeno, že Uber je reakce, nebo vůbec tady ty nové taxislužby jsou reakce na to, že v České republice pořád všechno regulujeme a regulujeme víc. Za sebe musím říct, že za nás to pravda není. Ale pokud by to byla pravda, tak to je stejné ve Spojených státech, protože Uber vznikl ve Spojených státech, a nevím, jakou tam mají míru regulace. Notabene v těch Spojených státech taky nevědí, jak se k tomu Uberu postavit, a je tam v podstatě mimo zákon.
Nejprve tedy pan poslanec Václav Zemek v podrobné rozpravě.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji.
Také vám děkuji.
Já bych jenom chtěl v obecné rozpravě, tak jako u předcházejícího bodu, navrhnout, abychom zkrátili lhůtu na jednání ve třetím čtení na sedm dnů od rozdání pozměňovacích návrhů.